Hlásí se s faktickou poznámkou. Takže máte slovo.
Já bych vaším prostřednictvím chtěl panu profesorovi poděkovat za doporučení a říct mu, že dřív než jsem vystoupil k tomuto tématu, tak jsem ta doporučení naplnil. Já jsem to četl. Takže vím, že tu šanci mají a že ty programy jsou vypsány. Chápu, pane profesore, že každý z nás je zaujat něčím jiným. Já nemusím studovat stanovy Agrofertu. Ale to, co jste teď říkal, není pravda.
Také vím, že se vypsaly a otevírají se a otevřely se kurzy, které mají třeba jenom dva nebo tři studenty. V tomto směru si myslím, že je třeba ocenit iniciativu pana ministra Chládka. Padlo tady několik dotazů, které by stály za to, abychom je podrobněji analyzovali a odpověděli. To je velmi zjednodušené tvrzení, které bychom museli nějak analyzovat. A pokud se paní poslankyně Semelová obrátila s dotazem: "Kdo bude tedy učit v těchto lokalitách?" Myslím, že tady ještě nepadla zmínka o tom, kolik absolventů pedagogických fakult nenašlo zaměstnání. Je jich přes šest tisíc. O tom jsme tady ještě nemluvili. Takže myslím, že máme řadu podnětů k další diskusi. Protože pokud budeme žádat důslednost po učitelích, budou moci oni stejně postupovat ve školách a žádat totéž od svých žáků a také rodičů. A to je cesta ke zlepšení našeho školství.
Děkuji vám, paní poslankyně. Takže to už neplatí. Další s faktickou je paní poslankyně Marta Semelová. Máte slovo, paní poslankyně.
Já jsem si pochopitelně situaci v jednotlivých lokalitách zjišťovala. Něco jiného jsou učitelé nekvalifikovaní, něco jiného jsou učitelé, kteří jsou na úřadech práce, protože tam ty obory, ta aprobace, předměty, které mají učit a tak dále, prostě v řadě případů absolutně nekorespondují. To je jedna věc.
Děkuji vám. V tento moment neeviduji žádného poslance s faktickou poznámkou ani řádně přihlášeného do diskuse. A budeme hlasovat. Nejdřív tedy pro rekapitulaci. Mám zde návrh od paní poslankyně Putnové na zamítnutí předloženého návrhu. Ano, správně, děkuji. Takže ještě o krok zpět. Poprosím pana ministra o závěrečné slovo, případně paní zpravodajku o závěrečné slovo.
To tady mimochodem bylo řečeno. Bylo tam několik bodů, na které bych velmi rád reagoval konkrétně, jmenovitě, a poté se pokusím odpovědět na ty dotazy, které tady padly souhrnně. Nejprve bych odpověděl panu poslanci Fialovi. No ať se na mě nezlobí, ale kariérní řád by tento problém nevyřešil. Ten prostě řeší jinou situaci. Zdědil jsem i celou řadu jiných problémů. Ten resort je v dezolátním stavu.
Takže tady nešlo o nějakou nechuť. Neříkám, že určité procento učitelů tu nechuť mělo, ale nejedná se o všechny. Já jsem zavalena dopisy a maily, kde upozorňují na to, jak chtěli studovat a prostě obor otevřený nebyl a neměli šanci. A poslední poznámka.
Další tři faktické poznámky.
Děkuji. Já za sebe chci říct, že nevím, co to znamená "pojďme diverzifikovat pedagogy". Když tak o těch učitelích mluvme slušně, já bych je diverzifikovat opravdu nechtěl. Ano, on může navrhnout, že ta kvalifikace není potřeba. O tom budeme debatovat v prvém, druhém, třetím čtení. Tak teď nechci říkat, nemám statistiku, o kolik se snížil počet pracovních míst ve školství jako celku za celou republiku. Náš ministr školství měl skvělou kvalifikaci, nepotřeboval si ji dohánět.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já bych možná přidal ke všem těm příkladům ještě jeden příklad. A pak je velký problém s kvalifikovaností podle zákona 563 na malotřídních školách. Jim zůstávají nějaké kratičké úvazky, jsou to většinou výchovy, které dobírají především vychovatelky, které mají středoškolské vzdělání. A tady nastává taky problém. To je taky nekvalifikovaný pedagog, který jde učit. A já si myslím, že ten prostor tady je.
Děkuji panu poslanci Kořenkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška, připraví se pan poslanec Fiala.
Čili výtky na to, co kdo mohl, nemohl studovat, rozhodně nejsou příliš použitelné. Toto je podle mého názoru vážný problém a nebude - nejsem takový optimista, abych si myslel, že by mohl být vyřešen touto novelou.
Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Petr Fiala. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Proto ani Ministerstvo školství se nemůže o konkrétní obsazení jednotlivých pozic starat, ale vytváří pouze ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou systémové podmínky. Sami v této částečně iracionální debatě vidíte, jak na půdorysu tohoto zákona, který byl přijat v roce 2004, není možné dospět k nějakému rozumnému řešení. A kdybych měl dostatek času, abych mohl dokončit svoje funkční období do konce volebního období, tak bychom měli kariérní systém připravený a schválený a měli bychom řešení tohoto problému, který na začátku roku 2015 nastane. Takže ministři školství, nebo aspoň jeden ministr školství, který byl tady osloven, konal, a řešení bylo.
Zatím neeviduji žádnou další faktickou přihlášku. S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Mihola, po něm pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové.
Mezi tím přednesu návrh na usnesení. Dávám hlasovat, kdo je pro takto navržené usnesení. Zahajuji hlasování teď a dávám hlasovat. Kdo je proti? Takže konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali. Tímto končím projednávání daného bodu.
Osoby, které předávají kovové odpady, se nezřídka při získávání kovových předmětů dopouštějí mnoha trestných činů, například krádeže, poškození cizí věci, ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení a podobně. Při důsledné aplikaci trestního zákona by měly orgány činné v trestním řízení stíhat osoby, které vykupují kovový odpad zakázaný vyhláškou. Senátní návrh obsahuje proto zpřísnění sankce pro provozovatele sběrny v případě, že v jeho zařízení bude porušen zákaz výkupu odpadů stanovených prováděcím právním předpisem od fyzických osob. Proto si dovoluji požádat o propuštění předloženého návrhu do legislativního procesu. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu zpravodaji a otvírám rozpravu. Konstatuji, že do rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku, ale vidím přihlášky z místa.
Mě trochu mrzí, že u projednávání tohoto bodu není přítomen ministr životního prostředí, asi maká někde jinde. Já samozřejmě vím, že Ministerstvo životního prostředí, a samozřejmě ten dotaz by směřoval na ministra životního prostředí, pokud by byl tady přítomen, že Ministerstvo životního prostředí připravuje komplexní novelu zákona o odpadech.
Pane poslanče, prosím. Otevírám rozpravu. Zeptám se, zda je zde zájem o závěrečná slova. Předpokládám, že ne. Hlasování má číslo 25, přihlášeno je 164, pro 117, proti nikdo.
Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Zařazení těchto látek přispěje k vyšší ochraně životního prostředí a lidského zdraví.
Děkuji, pane ministře, a prosím zpravodaje zahraničního výboru, pana poslance Roma Kostřicu. Takže zastoupí ho pan kolega Mihola.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já omlouvám tímto pana profesora Kostřicu. Děkuji za pozornost.
Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tak ji také končím. Zeptám se na závěrečná slova. Můžeme tedy hlasovat. Znovu pan ministr Brabec.
Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové.
Přeji dobrý den.
O tomto tedy budeme hlasovat. Kdo je proti?

To je ta kvalifikace na částečný úvazek?

Co je rozdílné u toho učitele? Protože deset let je tady pravidlo takové, že běžíme od výjimky k výjimce.

Děkuji paní poslankyni Vlastě Bohdalové. Otvírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila jako první paní poslankyně Anna Putnová.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Pan ministr nás seznámil se situací a s předlohou novely zákona o pedagogických pracovnících a současně nám nastínil také situaci v regionálním školství. Pro vás, kteří se ve školství nepohybujete, bude možná důležitá drobná rekapitulace. Předpokládalo se, že učitelé, kteří nemají potřebnou kvalifikaci, si ji budou moci doplnit. Protože se to ukázalo nereálné, bylo rozhodnuto a přijato zákonem, že se prodlužuje doba, ve které si mohou učitelé tuto kvalifikaci doplnit.
Paní poslankyně, já se moc omlouvám, ale dovoluji si ctěnou sněmovnu požádat o to, aby se zklidnila. Zatím na to používám jemný pedagogický prostředek a to je domluva. V případě, že se tak nestane, přejdu k ostřejším pedagogickým prostředkům.
Je to zneklidňující téma. Já to celkem chápu, pane předsedající. Vrátíme se tedy do našeho školského systému. Znovu opakuji, během deseti let byly lepší nebo horší podmínky pro doplnění kvalifikace pedagogů. V roce 2014 se dostáváme opět do situace, kterou už řešila Sněmovna v roce 2009, a to je nedostatečnou kvalifikaci některých pedagogických pracovníků. Řekl, že je to 17 tisíc. A ta cesta, a to je nesmírně důležité, je stále otevřená. Důvodová zpráva nemluví o tom, kolik učitelů už svoji povinnost takto naplnilo. Já jsem si plně vědoma toho, že ať rozhodneme jakkoliv, bude to rozhodnutí, které bude část učitelů frustrovat, protože ti, kteří se skutečně poctivě připravovali, protože věřili a předpokládali, že zákon bude platit, doplňovali si svoje vzdělání, cestovali často přes půl republiky ve svém volném čase, investovali čas, peníze, aby naplnili literu zákona.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane senátore, v krátkosti si dovolím okomentovat vrácený návrh zákona ze Senátu. Návrh vedle nezbytné a rozsáhlé implementace práva Evropské unie rovněž reaguje na problémy identifikované při správní praxi. Na základě stanoviska Legislativního odboru Kanceláře Senátu a jeho následného projednání se zástupci Ministerstva dopravy bylo v návrhu identifikováno několik chyb, kterých je nicméně omezený počet a nedotýkají se podstatných ustanovení a jsou v zásadě technické povahy. Předkladatel však považoval za vhodné, aby prostřednictvím pozměňovacích návrhů Senátu byly tyto vady odstraněny. Návrh zákona byl následně projednán na 20. schůzi Senátu dne 23. dubna, přičemž Senát svým usnesením č. 472 navrhl zákon vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Příslušné pozměňovací návrhy byly zpracovány ve spolupráci předkladatele a legislativního odboru Kanceláře Senátu a Ministerstvo dopravy s nimi souhlasí.
Chtějí se k usnesení Senátu postupně vyjádřit nejprve pan zpravodaj hospodářského výboru a poslanec Václav Snopek? Děkuji vám, pane poslanče. Nechce vystoupit, děkuji. V tom případě otevírám rozpravu. V rozpravě jako první vystoupí pan senátor Petr Bratský a v tento moment neeviduji žádné přihlášené do rozpravy.
Dobrý den, pane předsedající, milé poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády. My to neděláme schválně, věřte mi. Jsou to opravdu odstraněné vady a nedodělky, které vznikly po cestě, jak se říká, a my věříme, že s moudrostí vám vlastní je schválíte ve znění senátního návrhu.
Děkuji vám, pane poslanče. Máte slovo, pane poslanče.
Mám takový dojem, že tento zákon připravoval před čtyřmi lety někdo jiný, že to není věc těchto ministerstev.
Děkuji vám. V tento moment nemám nikoho přihlášeného do diskuse. Pokud se nikdo dále nehlásí, rozpravu končím. Není tomu tak. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.
Omlouvám se.
V případě potom dalšího projednávání je potřeba 101 hlasů.
Zahájím projednávání bodu Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedo, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, je mi ctí zahajovat dnešní program, byť v tomto ruchu, ale já se s tím psychicky vyrovnám. Návrh zákona je tedy opravdu pouhou legislativně technickou úpravou přílohy zákona o ochraně přírody a krajiny a sám o sobě nepřináší žádné relevantní dopady na státní rozpočet a dotčené subjekty.
Prosím pana zpravodaje, pana poslance Michala Kučeru, aby se ujal slova.
Jak už přede mnou řekl pan ministr Brabec, jedná se o jednoduchou legislativně technickou změnu zákona. Výbor pro životní prostředí tuto změnu projednal a doporučil ke schválení.
Mám zde faktickou poznámku pana poslance Zahradníka, nicméně vzhledem k tomu, že je jediný, tak to můžeme brát jako přihlášku do rozpravy. Prosím, máte slovo a nebudu vás nijak limitovat.
Je to skutečně jenom změna názvu.
Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Andrleho.
V devět hodin jsem na počítač dostal informaci, že moje dcera Klára porodila dvojčata, dva chlapce zdravé, tak se s vámi jenom chci podělit o tu radost, že pánbůh nám požehnal a že prostě můžu dneska oslavovat, ale právě nějakým způsobem omezeným. Takže jestli mi dáte možnost, že si třeba budu moct dát panáka tady dneska...
Pane poslanče, já vám samozřejmě gratuluji. Přeji vám, abyste si tu oslavu užil. Není tomu tak, tak i podrobnou rozpravu končím.
Dovolte mi tedy představit vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech. Po vstupu změny přílohy A v platnost bude tedy úmluva nově obsahovat celkem 23 chemických látek. V roce 2011 byla tato látka rovněž zařazena do přílohy evropského nařízení REACH, takže je zároveň tedy sledována i v rámci tohoto nařízení. Česká republika bude tedy registrovat zvláštní výjimku v souladu s rozhodnutím konference o její výrobě. Tato úmluva má z hlediska vnitrostátního práva charakter prezidentské smlouvy, přijetí změny úmluvy včetně příloh, které jsou součástí, pak podléhá ratifikaci prezidentem republiky, a je tedy vyžadován souhlas Parlamentu České republiky.
Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Než přejdeme k bodu číslo 42, tak tu mám dvě omluvy. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek. Prosím pana ministra, aby se ujal slova. Vás ostatní prosím, abyste se ztišili, když už budeme probírat ty učitele.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vám v krátkosti představil návrh novely 563 o pedagogických pracovnících. A druhé překvapení bylo, že se to týká 17 tisíc učitelů. Protože by za tohoto stavu, kdybychom nedělali vůbec nic, vešel tento zákon v platnost, tak si dovolím tvrdit, že nemalá část základních škol i středních škol by se dostala do problému, že by v podstatě nemohla plnit výuku. Proto přicházíme s alternativou. Nyní pojďme k těm výjimkám. Týká se to čtyř oblastí. Druhá se týká rodilých mluvčích - výuka cizího jazyka. Učí na částečný úvazek na odborných školách, dělají například finančního ředitele, budou učit finanční gramotnost a učí tam dvě hodiny. A toto by výrazně pomohlo odborným školám. Dále se to týká výkonných umělců, výtvarníků, trenérů právě u těchto předmětů, respektive výchov. Uvedu jeden konkrétní příklad. Máte absolventa konzervatoře, hraje v České filharmonii. Ta kvalifikace mu naprosto stačí pro základní uměleckou školu, ale paradoxně mu nestačí na hudební výchovu na základní škole, kde učí dvě hodiny. Vy máte ve své zprávě dokonce rozdělení podle jednotlivých krajů, takže každý z vás poslanců a poslankyň si jistě najdete svůj kraj a uvidíte, že některé kraje jsou na tom opravdu velmi tristně. Těch důvodů je několik. Uvedu například Karlovarský kraj.